Slovo má pan ministr vnitra.
Děkuji. Otázka samozřejmě je složitá, tak jak zaznělo, mého osobního názoru. Do interpelací osobní názor opravdu nepatří, proto bych ho nekomentoval. Já nevím, tento úřad spadá pod pana premiéra, a jestli k tomu došlo, nebo ne, je tam kontrolní parlamentní komise.
Děkuji za slovo. Já jsem tu omluvu přijal, řekl jsem, že tomu rozumím, že v takovém případě navrhnu přerušení projednávání těchto interpelací do příštích písemných interpelací. Pan ministr Ťok s tím souhlasil. Tudíž jsou vystaveny všechny na internetu. Jednacím jazykem Poslanecké sněmovny je český jazyk. Můžeme říct, že pošlu poslanci dopisy v originále v angličtině. Já s tím problém nemám. Takže to nechci dělat já jako opoziční poslanec. Tak to je spíš jenom poznámka. A teď: máme dvě možnosti. A ta odpověď ukazuje, že Ministerstvo dopravy nevyužívá možností, které má i v těch složitých evropských předpisech, a že tím vlastně připravuje tyto konkrétní dva volební kraje o možnost čerpat evropské peníze na akce, na které se zatím nečerpají. Bohužel se tak nestalo. A v České republice je městský uzel Praha nebo městský uzel Ostrava. Jedním z parametrů, kterým je definován, je počet obyvatel, a tím, jak my v Moravskoslezském kraji jsme taková koncentrovaná aglomerace, tak to splňujeme. Z mně neznámých důvodů Ministerstvo dopravy zatím neřešilo ani městský uzel Ostrava, ale ani městský uzel Praha. To je pravda. Nicméně jeden krok bychom mohli mít za sebou. A je to podle našeho případu nevyužitá příležitost, ale pořád to není úplně promeškaná příležitost.
Přejdeme k další interpelaci. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já bych se rád zeptal na to, proč když ten zákon schválila předchozí vláda, na níž se podílelo hnutí ANO, proč tedy teď dochází k novele. Zároveň bych se chtěl zeptat, jestli opravdu souhlasíte s tím, aby vznikl nový úřad, tedy generální ředitelství, a jestli souhlasíte s tím, aby vznikl pod Úřadem vlády, nikoli tam, kde by to třeba člověk očekával jako nikoli samostatný úřad, ale jako třeba samostatnou část instituce pod Ministerstvem vnitra. A poslední otázka: Jakým způsobem chcete řešit to, co jsme tehdy také připomínkovali, rozdělení na politické a nepolitické náměstky, to, jakým způsobem je chcete nebo nechcete odvolávat? Protože zaznělo, že tam má být pětiletá lhůta. Jestli opravdu na takovém způsobu uvolnění státní správy trváte jako na dobré možnosti.
Děkuji. Prosím pana ministra Metnara o odpověď.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokusím se být stručný. Výběrová řízení, tak jak jsem říkal, budou dvoukolová. Protože pokud jste se o to zajímali a zjistili jste, že někde na jednom služebním místě může být až sedm - což nebyla výjimka z praxe - sedm oborů z různých oblastí, což byl totální nesmysl. V současnosti pro to jedno služební místo budou tedy pouze maximálně tři obory, zájemci budou mít možnost vstoupit již v rámci výběrového řízení do druhého kola a vznikne povinnost samozřejmě složit zkoušku pouze z těch oborů, které tam budou na ta jednotlivá místa, to znamená pouze tři, nadefinovány. Uvidíme, jak se nám to podaří dohodnout, protože toto jednání s Evropskou komisí je připraveno teď na příští týden, a po zhodnocení a vzájemné diskusi k zákonu o státní službě potom budeme pokračovat dále v návrzích a jednáních o tomto zákonu na úrovni vlády.
Nepřeje. Tedy konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Jednání Poslanecké sněmovny bude pokračovat zítra, v pátek 2. 3. v 9.00 hodin, napevno zařazeným volebním bodem. Děkuji, pane ministře. Přejete si položit doplňující otázku? Takže přejdeme k další interpelaci. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Pan ministr nebude reagovat. Paní poslankyně Pekarová Adamová se obrací také na pana ministra vnitra Lubomíra Metnara, připraví se paní poslankyně Valachová.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, během státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky v České republice, která se uskutečnila v březnu 2016, proběhla řada nepřiměřených zásahů policie. Policisté reagovali zásahem v budově, přičemž vyzvali k odstranění vlajek s odůvodněním, že představují bezpečnostní riziko. Policisté také vyzvali jednoho z přítomných, který zásah natáčel na mobilní telefon, aby záznam ukončil. Nepřiměřeným postupem policie zasáhla do ústavního práva občanů na svobodu projevu podle článku 17 Listiny základních práv a svobod. Podle konstatování soudu musí mít policie respekt k názoru jiného a jeho svobodnému vyjádření vždy na zřeteli a při využití zákonných nástrojů k zajištění bezpečnosti chráněné osoby je nutné zvážit, zda do tohoto ústavního práva nepřípustně nezasahuje. Vážený pane ministře, byla po vynesení tohoto rozsudku přijata nějaká opatření, aby policie do budoucna takto nepochybila a během své služby nezasahovala do ústavního práva na svobodu projevu? A dovolte mi ještě otázku, zda vyvěsí Ministerstvo 10. března tibetskou vlajku k symbolickému rozptýlení pochybností, že vlajky byly odstraňovány na základě pokynu.
Předně vás musím ujistit, že policie respektuje pravomocné rozhodnutí soudu, a to ve všech jeho částech, a jeho názor bude zohledněn v rámci vlastní metodické řídicí činnosti i z hlediska potom další školicí činnosti, která bude probíhat. V případě pokynů k sundání vlajky jsem si plně vědom důležitosti institutu svobody projevu, tak jak ji vymezuje Listina základních práv a svobod. Zákon o policii stanoví, že v případě, že dojde k porušení či ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v oblasti, která spadá do působnosti policie, je policie vždy povinna přijmout adekvátní opatření k odstranění tohoto ohrožení. S přihlédnutím k uvedenému proto jistě pochopíte, že policisté v daném okamžiku posuzovali tzv. hraniční situaci, ve které bylo rozhodným právo na svobodu projevu podle článku 17 Listiny a naproti tomu povinnost iniciativního aktivního plnění úkolu policie v souladu se zásadou přiměřenosti, neboť zajišťovali především bezpečnost chráněných osob. Konkrétní posouzení pak záleží na mnoha okolnostech a nelze jej paušalizovat na všechny obdobné případy. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí soudu právě ve věci přiměřenosti, neztotožňujeme se a byla proti němu podána kasační stížnost. Nic to však nemění na tom, že pravomocné rozhodování soudu zcela respektujeme, a proto skutečnosti zjištěné soudem již byly projednány s odpovědnými vedoucími pracovníky policie za účelem dalšího zohlednění v metodické práci, v řídicí práci, a jak jsem již uvedl, i v té školicí práci, v těchto řekněme významně specializovaných činnostech policie.
Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.
Na ten závěr mého dotazu jste neodpověděl, to se týkalo vyvěšené vlajky.
Takže není to jenom to, že bych bránil tuto situaci jako ministr vnitra. Ale když si vzpomenu na své profesní zařazení, tak ho budu bránit, tak jak to bylo opravdu školeno i ve Spojených státech.
Mě by zajímalo, jak to definujete vy. Tak.
Slovo má předseda vlády Andrej Babiš. Pane premiére, vašich pět minut.
Mě strašně baví, že vy jste tady všichni slavili a prosadili, a to bylo z díla vlastně Sobotka-Kalousek, lex Babiš. Je potřeba to změnit. Takže střet zájmů. Já si myslím, že jsem vyhověl zákonům. Máme tady zákon proti Babišovi a teďka starostové s tím mají problémy. Tak nevím, co vlastně ode mě chcete. Já vám fakt nerozumím. No a prosím vás, Čapí hnízdo. Já myslím, že už to nikoho ani nebaví. Já mám pod sebou GIBS, já jsem jasně řekl, že ten GIBS hospodaří podivně, a já nezasahuji do kompetencí GIBS. Já si myslím, že kdo je na GIBS, co má za sebou, jak to funguje... To je zajímavé, že Liga lidských práv protestuje, vyzývá k odvolání. Tak i to chcete zpochybňovat? Vlastně fond Otakara Motejla? Nebo státní zástupci že si stěžujou. Tak nevím, o čem je řeč. Já do kompetencí GIBS nezasahuji. Jsem odpovědný z hlediska ekonomiky té instituce a ta je podivná.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já si myslím, že moc dobře víte, o čem je řeč. Vy prostě víte, že jste v pozici, kdy jako trestně obviněný na jedné straně máte možnost tímto prostřednictvím, personálními změnami, zasahovat do orgánů, které jsou činné v trestním řízení, tady v tom případě tedy orgánu, který kontroluje jiné orgány, které je provádějí.
A pan premiér si přeje reagovat?
Já myslím, že paní poslankyně sama nevěří tomu, co tady vykládá. Takže já se těším na tu schůzi, kterou jste svolali. Já vám tady přečtu potom ty projevy pana Langera, jak vyměnil všechno, zlikvidoval finanční policii a vznikl GIBS, produkt pana Langera. Máte vůbec nějaký program?
Tímto končím interpelaci paní poslankyně Pekarové Adamové. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedo vlády, financování regionálního školství, to znamená mateřských, základních a středních škol, nebylo dlouhou dobu spravováno tak, jak by mělo. Teď mám samozřejmě na mysli zejména předchozí vlády. Domnívám se, že to byl úspěch, a domnívám se, že otázka úspěšného startu reformy financování regionálního školství od 1. ledna 2019 je natolik významná, že je to věc předsedy vlády. Dovoluji si vás tedy požádat prostřednictvím pana předsedajícího o ujištění a garanci, že při nadcházejícím vyjednávání výdajových rámců, rámců rozpočtu, rámců pro následující střednědobý výhled rozpočtu, budete jako předseda vlády garantovat dostatek financí pro reformu financování regionálního školství, a tedy pro naše školy, učitele a děti.
Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Děkuji za slovo. Takže tam je absolutně moje podpora. My určitě nebudeme nikoho přijímat. Já si myslím, že jsem byl dvakrát na vašem výboru pro EU, dostatečně jsme o tom diskutovali. Já jsem přesvědčen, že se nám může povést, aby se to neopakovalo, protože to by bylo samozřejmě celkově pro Evropu katastrofa.
Děkuji za odpověď. Já jsem přesně citoval deset vět z rozhovoru, který jste poskytl České televizi.
Pan předseda vlády si přeje reagovat.
Samozřejmě že ne.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Za prvé konstatování - podobné instituce jako GIBS jsou i v ostatních státech. K tomu však musí existovat zákonný důvod.
Já jsem určitě nikomu nevyhrožoval. Já myslím, že těch zmínek je strašně moc. To je všechno. Nikomu jsem nevyhrožoval.
Slovo dávám panu ministru zdravotnictví a poslanci Adamu Vojtěchovi.
Pokud jde o ty školitele, souhlasím s tím. Na druhou stranu je pravda, že zde funguje program rezidenčních míst, který je poměrně významně dotován. Říkám, můžeme se bavit o nějakých parametrech. Ten problém je strukturální a vyřešit ho mávnutím kouzelného proutku z roku na rok je v zásadě nemožné. Musíme na tom pracovat po několik následujících let.
S další interpelací vystoupí pan poslanec Martin Kupka. Interpelace se vztahuje k panu ministru Lubomíru Metnarovi ve věci GDPR.
Děkuji za slovo. Uplynuly tedy dva roky od okamžiku schválení toho nařízení. Veřejná správa, ale bohužel i soukromé instituce utrácejí miliony korun za to, aby se na platnost toho nařízení připravily. Nejvyšší pokuta, kterou je možné za porušení toho nařízení udělit, je až 500 mil. korun. Je obecně známo, že čím větší je obava, tím větší je samozřejmě ochota utratit pokud možno jakékoli peníze za to, aby se podařilo takové pokutě předejít. Problém ale je, že to mohou být vyhozené finanční prostředky, že denně přichází Česká republika o miliony korun, protože v tuto chvíli nejsou jasná pravidla pro Českou republiku, jak by se jednotlivé firmy i instituce na to nařízení měly připravit. Dokonce nejsou jasná ani pravidla akreditace pro ty firmy, které by měly právě připravovat instituce na platnost toho nařízení, takže vlastně i všechny ty firmy, které nás teď na GDPR připravují, tak nevíme, jestli to vlastně dělají dobře.
Omlouvám se, čas, pane poslanče.
Ty otázky jsou totiž velmi vážné. Je pravda, že projednání zákona právě přerušila Legislativní rada vlády, aby ten zákon dopracovala? Kdy tedy ten zákon bude předložen vládě a kdy poputuje sem do Poslanecké sněmovny?
Děkuji. Slovo má pan ministr vnitra Lubomír Metnar.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Ministerstvo vnitra předložilo vládě návrhy dvou adaptačních zákonů o zpracování osobních údajů a doprovodného změnového zákona. Oba návrhy byly projednány Legislativní radou vlády 15. února letošního roku. V současnosti Úřad vlády ve spolupráci se zástupci ministerstva a Úřadu na ochranu osobních údajů finalizují stanoviska Legislativní rady vlády. Předpokládá se, že projednání obou materiálů vládou proběhne v měsíci březnu letošního roku. Veřejný subjekt je definován pro účely ustanovení GDPR o pověřenci jako orgán zřízený zákonem, který plní zákonem stanovené úkoly ve veřejném zájmu. Tímto se má zajistit vyloučení povinnosti mít pověřence pro ochranu osobních údajů u takových subjektů, které nevykonávají veřejnou správu. Jde například o obslužné příspěvkové organizace obcí a krajů. Ministerstvo vnitra považuje tuto definici, která nebyla dosud zpochybněna, za velmi důležitou a bude ji nadále prosazovat. Produkty, o jejichž smyslu a ceně lze opravdu pochybovat. V zásadě nelze přímo bránit volnému trhu a regulovat parametry nabídky služeb. Obecně nařízení neupravuje například certifikaci takovýchto služeb. Ministerstvo však vede rozsáhlou informační kampaň. Nejen informacemi na webu, ale především přímým kontaktem s obcemi se snažíme odrazovat od unáhlených nákupů těchto služeb. Obracíme se tedy na poptávkovou stranu. Jde o dvě roviny. Jedině tak si mohou udělat představu, co ve skutečnosti potřebují. Poskytovat obcím metodické nástroje na webu. Zveřejňujeme výklady, vzorové dokumenty, analýzy, kontrolní seznamy. Těmi lze komerční nabídky nahrazovat a na GDPR se připravit vlastními silami. Ministerstvo v současné době svoji kampaň ještě zesílilo a sjednocuje též činnost dalších resortů. V současné době připravujeme poměrně silnou mediální kampaň prostřednictvím videospotů, prostřednictvím samostatného webu na webových stránkách Ministerstva vnitra, který už tam je samozřejmě delší dobu. Stále to běží, ale snažíme se v tom dělat maximum. Ale téma GDPR bereme poměrně velmi vážně.
Přeje si pan poslanec položit doplňující otázku?
Děkuji a táži se pana premiéra, zdali si přeje reagovat.
A pokud jsou nějaké konflikty, tak to řešíme za dveřmi, ne na veřejnosti. Takže já myslím, že to funguje, a určitě my jsme si vědomi důležitosti udržitelného rozvoje a všichni členové vlády za tím stojí, podporují to a určitě Česká republika má obrovský potenciál. My chceme, aby se vrátila naše pozice v Evropě na špičku Evropy. Tam, kde jsme byli za první republiky.
Děkuji, pane premiére. A připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová ve věci Sáliha Muslima.
Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se chtěl zeptat na to, jakým způsobem jsou systematicky obsazována významná místa ve státní správě. O co mi jde? Máme tady menšinovou vládu a víme, že náš právní systém je konstruován tak, že vláda má velký vliv na obsazování celé řady míst ve státní správě. Ale pro státní správu toto je spíš nežádoucí, protože pokud tady chceme profesionální a nestrannou státní správu, tak nemůžeme přece dopustit, aby vlastně školicí středisko pro zaměstnance státní správy bylo v Agrofertu, například tam, kde školíte svoje politiky, na Čapím hnízdě.
Děkuji za dodržení času a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.
Neuvěřitelné. A představte si, ani v těch státních firmách. Ani jeden. A pan Brabec přišel do hnutí ne z Agrofertu, on kdysi pracoval. Ale on je jediný, který byl v Agerofertu a je ministr. Tak na něj vidíte, tak já nechápu vůbec, o čem byla ta řeč. A zase to Čapí hnízdo. My jsme skutečně protikorupční hnutí. Protikorupční. A já jsem si na to dával strašný pozor. Ani na Úřadu vlády není nikdo ani z hnutí, ani z Agrofertuu. Takže zkuste, pokud máte takový problém, a nevím kde, tedy, protože neexistuje, takže jsou to jenom vaše domněnky, nevím, proč mluvíte o Agrofertu. Myslím, že tady mluvili minulé volební období všichni o Agrofertu a dopadli ve volbách, jak dopadli. Teď je tam 22 lidí přihlášených. A na Českou poštu budeme dělat stejné. Na každou pozici budeme dělat výběrové řízení. Tak já nevím fakt, o čem mluvíte. Fakt to neexistuje. Státní tajemník pro evropské záležitosti je z ČSSD a já jsem s ním spokojený.